Jsem přesvědčena jako zpravodaj, že to je spíše samostatný návrh než pozměňující návrh k tomu mému, proto vás žádám o návrh dalšího postupu.
Jenom bych chtěl zdůraznit, že já jsem ve svém dlouhodobém konzistentním názoru nikdy neměl konflikt zájmů. Od vás jsem to, pane předsedo, neslyšel. Mohl byste teď na tenhle mikrofon říct, že nemáte konflikt zájmů?
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy.
Proto se snažím vystupovat co nejméně a pouze, když to z mého pohledu má smysl, ale kolegové na to samozřejmě můžou mít jiný názor. Za to se moc omlouvám. A možná proto na to měly, že měly kvalifikované ministry financí. Já nevím. Možná jenom spekuluji. A víme všichni, a vy jako ekonom to musíte potvrdit, že když něco dělám ve větším, tak to můžu vyrábět teoreticky laciněji. Tak to prostě je.
Zkuste to změnit. Nám se to nepovedlo, bohužel. Nebudu říkat, že to je jednoduchá úloha. Radši nebude moc vyskakovat. Pokud se vám podaří vyjednat lepší podmínky, klobouk dolů. Nám se to skutečně nepovedlo.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
To je totiž ten velký problém. Tady se nebavíme o penězích v rámci společné zemědělské politiky. Když nic jiného, tak je to logický nonsens. Nechci kritizovat, kdo co dojednal. V tom jsem od pana předsedy Faltýnka dalek, byť je to jejich evropský lídr, kdo to zvoral, pokud to je zvoraný. Znovu zdůrazňuji, že to kritizovat nechci. Mluvíme o 150 milionech pro marketingové agentury. Pro nic jiného. Chtěl jsem prostřednictvím pana předsedajícího Gazdíka poděkovat panu předsedovi Faltýnkovi, že v té dlouhé řeči utekl od té zásadní otázky, jestli je, nebo není v konfliktu zájmu. Já jsem tady prohlásil: Já nejsem v konfliktu zájmu, prosím, pane předsedo, kdybyste řekl - jste, nebo nejste? On se nevyjádřil. On začal mluvit o něčem jiném. To je samozřejmě jeho právo. Samozřejmě na odpovědi netrvám, protože skutečný stav všichni známe.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. A teď s faktickou poznámkou.
Já nebudu nijak dotčen, pokud nezíská většinovou podporu. Chtěl jsem říct naprosto jasně stanovisko poslaneckého klubu TOP 09 k této věci. Pane ministře, volám vás k odpovědnosti! Vy se zpovídáte Poslanecké sněmovně jako suverénu! Dopustil jste se, já jsem připraven vám to vzhledem k vašemu mládí a nezkušenosti odpustit, ale dopustil jste se něčeho, co si tady nedovolil ani Miloš Zeman blahé paměti! Co si tady nedovolil nikdy nikdo! Račte se, mládenče, chovat slušně!
Pane ministře, s přednostním právem, máte slovo. A teď jste znovu tímto otevřel rozpravu, podotýkám pro ostatní.
Dobře, chybama se člověk učí.
Děkuji panu ministrovi a ptám se, jestli ještě někdo se dál hlásí do podrobné rozpravy, protože ji pan ministr otevřel. Pardon, pan poslanec Bendl.
Já bych chtěl, protože kolem té ryby domácí je takových fám, že už se to nedá poslouchat. Rybu domácí - prostě i ministr Bendl nevěděl, jestli ji vůbec má pustit. Proto také nebyla odsouhlasena v minulosti. To je to šetření.
Tak kdybych chtěl být stejně ironický jako pan ministr, tak řeknu, že délka projednávání odpovídá kvalitě úvodního slova předkladatele. A kdybychom projednávali bod referendum, referendum, zákon o soudech, podpora financování 2012, pojištění vývozu 2012, tak to budeme u každého bodu říkat, kolik stojí provoz Sněmovny? Radši kdybyste mlčel, bylo by to možná lepší. Ta první věta byla aspoň upřímná, ta druhá byla už jenom politicky vykalkulovaná.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se na závěrečné slovo pana zpravodaje, případně pana ministra.
Dále konstatuji, že v podrobné rozpravě zazněly návrhy na doprovodné usnesení, jednak návrh doprovodného usnesení pana poslance Kalouska a návrh doprovodného usnesení pana poslance Novotného.
Nejprve je to návrh pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslava Kalouska - prosím o kontrolu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky... Prosím pana poslance Kováčika.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Doprovodné usnesení je možno schvalovat až k něčemu, co je přijato.
Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je proti? A pak tu máme dva návrhy na doprovodné usnesení. Jeden návrh pana poslance Kalouska: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá ministra zemědělství, aby z výdajů na marketingovou činnost rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 bylo vyčerpáno maximálně 100 milionů." O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tím pádem nebudeme hlasovat ani o usnesení pana poslance Novotného, protože ten návrh je nehlasovatelný.
Proto tento bod navrhuji. Děkuji za pozornost.
Dobrý den. Děkuji za slovo. Dovolte mi na úvod při odůvodnění toho, co budu říkat, několik citátů z toho rozhovoru, který se včera objevil a byl trochu zjednodušen pouze na téma protektorátu. Já tam považuji za podstatnější možná ještě jiné věci a dovolím si přesně citovat: "Jsou i mediálně velmi známé případy, kdy si myslím, že státní zastupitelství už by mělo něco dělat, a nemám účinnou páku, jak s nimi pohnout. Stejně já si tu svou kompetenci definuji šířeji. Určitě bych si promluvila i s těmi konkrétními státními zástupci, o výsledcích jejichž práce mám pochybnosti. "Co to je?" ptá se novinář. Čili jim šlapat na paty?" říká novinář. "Ano, šlapat na paty ve smyslu, že využiji své kompetence v plném rozsahu. Kdybych měl přeformulovat výrok "stát jako firma", tak tady se plánuje justice jako mateřská školka. Budou tam hodné, ale současně přísné vševědoucí učitelky Hanička a Helenka, a kdo zazlobí, ten se nepotrestá přímo, že něco udělal nebo neudělal, ale tomu se zkontroluje skříňka, jestli má papučky a tričko na místě srovnané, jak to všichni mají míti. Když vidím, jak se usmívají kolegové z ČSSD, já vám volně dopřeložím ještě, co znamená vrhnout se na krajská státní zastupitelství a co znamená mediální spravedlnost, jak ji formulovala Hana Marvanová. Vážený pane předsedo vlády, podle naší Ústavy odpovědnost za chod justice vůči této Sněmovně nemá Ministerstvo spravedlnosti, ale má ji vláda. Dovolte mi poslední citát. Existovala jedna strana, která byla kdysi silná, nechávala některé věci býti a už tak silná není.
Teď tady mám tři přihlášky s přednostním právem. Je to pan předseda Faltýnek, paní ministryně Válková a pan předseda ODS Fiala. Zeptám se pana předsedy Faltýnka, jestli dá prostor paní ministryni. Takže prosím, paní ministryně, máte slovo.
Nejprve ke kauze, kterou formuloval naprosto nepravdivě můj předchůdce, jak se dobře žilo za protektorátu. Samozřejmě ani v přeneseném smyslu slova jsem něco takového neřekla. Když ten výrok, který v tom opravdu krátkém provedení byl publikován, zněl, že na území - to území tam nebylo, bohužel - protektorátu se nic tak moc nedělo, tak jsem tím myslela opravdu teritorialitu. Takže já to beru jako útok opozice, jako snahu odvést od problémů, které řešíme a které jsou dědictvím právě opozice, k problémům, které bych nazvala tedy kvaziproblémy.
Mně to nevadí, to je v pořádku. Nechceme, zjednodušeně řečeno, krmit bioplynové stanice, chceme, aby zemědělec krmil dobytek.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Novotný, po něm pan předseda poslaneckého klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Takže pokud by prošel návrh pana Kalouska, dávám návrh, aby tyto peníze byly převedeny do kapitoly Ministerstva kultury na opravu regionálních památek.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji panu poslanci Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Jestliže nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.
Je úplně jiná debata o tom, jaké jsou daňové podmínky daňového systému, sociálního systému atd. První je, že od roku 2001 jsme v celém agrárním sektoru, především v potravinářství, ztratili 110 tisíc pracovních míst. Z celé armády dnes 625 tisíc nezaměstnaných to není zanedbatelné číslo. Daří se toto číslo postupně snižovat. Takže když dám tato dvě čísla dohromady, tak je potřeba se zamyslet, proč tomu tak je. K dnešnímu dni máme na Ministerstvu zemědělství ušetřeno 217 milionů. Děkuji za pozornost.
A podívejme se, jaký má zemědělský sektor zisk za minulý rok.
Není však jasné, co takové výjimečné okolnosti přesně znamenají a kdo bude rozhodovat, že nastaly. Bude to Brusel, nebo to budeme my? Státy mají zpravidla smlouvy implementovat do svého právního řádu. Proto by mě také zajímalo, kolik států to skutečně udělalo a které se na to, lidově, vybodly a jaký postih proti nim Evropská unie schválila. Ráda bych také připomněla, že na dodržování paktu má dohlížet Rada Evropské unie a Evropská komise. Jak tedy taková kontrola bude probíhat? To na Ministerstvo financí budou jezdit bruselští komisaři, úředníci a koukat našemu ministrovi pod prsty? Důležité také je, že Evropský soudní dvůr může udělit pokutu, pokud některý stát dohodu nedodržuje. Stál už některý stát před tímto soudem? Byly už nějaké pokuty uděleny a v jaké výši? Nebo jsou opravdu všichni tak vzorní? Nastínila jsem zde několik málo otázek, které jsou s přijetím fiskálního paktu spojené. Já chápu, že pro některé z vás trochu předbíhám, ale myslím, že je to tak důležité téma, že by vláda nám i české veřejnosti měla říci, co to je ten fiskální pakt za smlouvu, o čem tu vlastně budeme příště hlasovat. Informace, které by v tomto bodu měly padnout, by měly zahájit veřejnou debatu, zda tento pakt skutečně přijmeme, nebo odmítneme. Informovanost nás poslanců i veřejnosti musí být tedy naprosto maximální. Chtěla bych, aby vláda vysvětlila své eurohujerské heslo co nejrychleji nám i občanům. Proč se schvalují tak důležité smlouvy jako dodatek jednání vlády? Dělá to na mě dojem, že se tím nesledují ekonomické zájmy České republiky, ale spíše se odehrávají body pro předvolební kampaň. Žádám: Vysvětlete nám, co za tím vším stojí. Já rozhodně nezpochybňuji, že bychom měli být fiskálně odpovědní, ale proč nám to má zase diktovat Evropská unie? Proč se zase máme dostávat do područí, proč odevzdáme svoji svrchovanosti do Bruselu? Nechápu, proč bychom měli tuto smlouvu přijímat.
Pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Velebný.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane předsedo, kolegyně, kolegové, vládo. Dovolil bych si navrhnout vyřazení bodu 32, což je tisk 123, z pořadu této schůze. Jedná se o smlouvu o zabránění dvojího zdanění mezi Českou republikou a Kosovem.
V případě, že to nebude akceptováno, tak vás prosím, aby bylo hlasováním rozhodnuto, že o tomto návrhu zákona budeme moci hlasovat i po 14. hodině zítra.
Posledním přihlášeným je pan poslanec Kolovratník.
Vážení členové vlády, poslankyně a poslanci, já jsem tu za volební komisi. Komise dnes ve 13 hodin projednala návrhy na členy komise.
Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Nyní se tedy budeme věnovat jednotlivým návrhům tak, jak byly předneseny. Žádá jako druhý bod, tedy po bodu Ukrajina. Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Tento návrh nebyl přijat. Pan ministr Stropnický... Já se zeptám, zda chcete vystoupit pro stenozáznam a oznámit to, nebo zda chcete zpochybnit hlasování, pane ministře... Vypadá to, že je to v pořádku. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych poprosil, aby bylo drženo to, že jestli někdo má problém s hlasováním, tak ať to sám jde oznámit a sám řekne Sněmovně, co vlastně myslí. Neinterpretujme jeden druhého vzájemně ani v této souvislosti.
Kam to chcete zařadit, pane poslanče? Jako druhý bod dnes, ano. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Blažka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Ptám se pana poslance, jestli ještě žádá o faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Ctěnou Sněmovnu poprosím o klid.
První poznámka. Zvykněte si, pane kolego, na to, že odlišný názor je v každé demokratické diskusi běžný. A je to také běžné v každém demokratickém parlamentu, ať se vám to líbí, či nelíbí. Prostě my máme odlišný názor na vámi předkládanou novelu.
Děkuji panu poslanci Seďovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanislav Polčák.
Za té situace je třeba říci, že to je do jisté míry zajímavá alternativa, neboť v této logice by samozřejmě kolegové poslanci ze sociální demokracie měli takový návrh podpořit. Dneska už je to v zásadě neblahá činnost. Ale v tomto smyslu se jedná o docela dobrý politický trik pana předsedy Okamury. Je to docela dobrý nápad ze strany hnutí Úsvit, ale já pro referendum v této podobě ani tehdy ani dnes hlasovat nebudu.
Děkuji panu poslanci. S další řádnou přihláškou pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.
Už asi před rokem jsem o tom mluvil s bývalým švýcarským velvyslancem, neboť zde se často obracíme na Švýcarsko, jak je tam dobré referendum. Švýcarský velvyslanec mě tehdy varoval. Říkal: "Ano, my máme zde demokracii od roku 1848," jak již řekl tady kolega přede mnou. To jsou velice jednoduché otázky, na které lidé můžou odpovědět. Geniální nápad je vždycky problém, kterému dlouho nikdo nerozumí, protože když je něco geniálního, tak většinou tomu málokdo rozumí. Myslím, že u nás bychom měli též zavést referendum. Ale tážu se - jsme na to již zralí? Nechci čekat 160 let jako Švýcaři, protože dnes jde čas rychleji.
S faktickou poznámkou pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Po ní pan navrhovatel.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Já musím poděkovat svému předřečníkovi, protože řekl to, s čím já v podstatě souhlasím. Ale já to vnímám trošičku jinak. I ti Švýcaři s tím jednou museli začít. A čím dřív začneme, tím dřív ji opravdu mít budeme.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jenom velice krátce. Děkuji za podporu referenda. A naopak tito vzdělanci rozkradli zemi tak sofistikovaně, že ty miliardy v tom Švýcarsku nemůžeme ani dohledat! Kdyby tady rozhodovali obyčejní lidé a nějaký zlodějíček nám tady vytáhl peněženku z kapsy, tak to nebudeme dohledávat někde ve Švýcarsku, ale takhle ho chytneme za límec a odvedeme ho na policii. Tak to je.
Jeho řeč spustila dvě faktické poznámky.
Já jsem nejprve chtěl začít větou, že to vypadá, že jsme každý v té době žili v jiné zemi.